O závěrečné slovo má zájem i zpravodaj pan poslanec Adamec.
O ústavním zákoně bych radši nemluvil, protože bylo vidět, že ta kooperace byla asi někde jinde, protože Ministerstvo dopravy tady přes poslance dávalo pozměňující návrh, který podle mě by celou záležitost totálně poslal někam, kam nechceme. Protože to skutečně byl takový názor i Legislativní rady vlády. Já naopak si myslím, že by to mělo být obráceně. Nakonec říkal jsem tady, že všechny ty stavby poběží dál v režimu a že jenom ty vyjmenované budou mít nastaveny na tento nový režim. A jinak bych nepředjímal z hlediska Ústavního soudu vůbec nic. Ani to, jaké jsou praxe v okolních zemích, protože Ústavní soud rozhoduje v kolegiu. A opravdu nechtěl bych tady říkat, jak to všechno dopadne. Vím, když to zaváděli Slováci, jak se klepali, jak se s tím porovná Ústavní soud. A vůbec to nebylo jednoduché. A musím tedy říct, že fakt jsme pozadu. Myslím si, že srovnávat 90. léta s touto dobou nelze. Protože po zkušenostech před rokem 1989 prostě když jste někomu řekli, že mu něco vyvlastníte, tak na vás koukali jak na vraha. To prostě byla jiná doba. A postupně jsme se dopracovali k tomu, že ten veřejný zájem by měl převážit aspoň malinko nad zájmy konkrétních vlastníků, speciálně v oblasti liniových staveb.
Protože v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení nebo zamítnutí, tak se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Takže nyní přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 59, přihlášeno 162 poslanců, pro 139, proti žádný. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. S tímto návrhem se také musíme vypořádat hlasováním. Není tomu tak.
Jelikož není stanoveno kvorum pro účast ve volbách a uplatňuje se systém relativní většiny, postačí v řadě případů ke zvolení malé množství hlasů. Také je potřeba vzít v úvahu odlišnou základní koncepci organizace územní samosprávy v České republice. V naší vlasti by znamenala přímá volba starostů a hejtmanů řadu rozsáhlých legislativních úprav, které však nejsou v tuto chvíli připraveny. Je potřeba také sdělit na závěr, že v současné době Ministerstvo vnitra uvedlo, že začne připravovat věcný záměr předpisu, který bude z legislativního hlediska propracovanější a který následně umožní přechod na přímou volbu starostů a hejtmanů. Jestli se tak uskuteční po vpuštění tohoto tisku do druhého čtení, záleží nyní a dnes, pokud se bude hlasovat, právě na vás.
Mám tady faktickou poznámku, pan poslanec Martin Baxa.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych vaším prostřednictvím chtěl ocenit úsilí pana kolegy Poura, který tady vystoupil s analýzou, kde se zabývá částmi, které by připadaly v úvahu, které naopak nikoliv. Dámy a pánové, fakt bychom měli brát v potaz to, že to, co je tady předloženo z pera poslanců SPD, nesplňuje ani základní parametry toho, abychom o tomto vůbec mohli začít diskutovat, abychom mohli vést vážnou rozpravu, kterou tady vlastně v dobré víře pan kolega teď zahájil, ale sem prostě nepatří.
Trošku znovu ještě zopakuji to, co jsem říkal minulý týden. Já vím, že ODS je proti přímé volbě, máte to v programu, je to v pohodě, vy neprosazujete přímou demokracii, TOP 09 taky ne. Právě proto, že v minulém volebním období to bylo zamítnuto, tehdy ale tady byl jiný poměr, a mimochodem, jeden z návrhů byl taky Starostů a výtka vlády byla, to byl stostránkový prováděcí zákon a opravdu si tam našli všichni tu jednu větičku, proč ne a takhle. Já jsem to konzultoval s Andrejem Babišem za přítomnosti šéfa Legislativní rady vlády a i šéf Legislativní rady vlády, když jsem mu to vysvětlil, tak v podstatě sdělil ano, takhle se tam najde každá větička a neprojde to zbytečně. A ve druhém čtení, protože je to ústavní návrh, znovu to zdůrazňuji, na rozdíl od běžných zákonů není lhůta na projednání. Nic nás netlačí. Takže krátce řečeno, když poslanci hnutí ANO nebudou spokojeni s tím prováděcím zákonem, který bychom společně vytvořili, k tomu se ještě dostanu krátce, tak to stejně neprojde. Většina zemí v Evropě má přímou volbu starostů, to jsem tady jmenoval minulý týden, ale jinak. Takže toto všechno jsem říkal minulý týden, nic neříkáme, lámejme něco přes koleno, takže proto jsem vás chtěl požádat, abychom to dneska v klidu propustili do výborů. Máme tam dostatek času a pojďme to připravit tak, aby ten prováděcí zákon byl komfortní. Proto jsme volili tuto cestu. A pojďme to ladit. Takže je to super a my chceme spolupracovat se všemi a dobré návrhy přece bychom si takhle měli vzájemně podpořit.
A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Jan Bauer. Připraví se pan kolega Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Za prvé, že přímá volba starostů je mimořádně citlivé téma a citlivá záležitost.
Děkuji.
Jaká je přidaná hodnota přímo voleného starosty, kdyby to bylo v Praze, přímo voleného primátora. Například na tu krizi, která tam byla těch sedm měsíců. Můj kolega Pour mluvil o politikaření a o tom, aby to šlo rychleji, takže opět bych se chtěl zeptat, jaká by byla přidaná hodnota.
Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Jakuba Michálka. Pan kolega Juránek je stejně trpělivý jako já.
Moje faktická poznámka, reakce na pana kolegu Nachera.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se pan poslanec Karel Krejza. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Chtěl bych přesto říct tři věci, nebo ve třech postupech bych chtěl tři věci sdělit. Tento zákon jsem po projednání ve druhém čtení této Poslanecké sněmovny byl zastupitelstvem pověřen stáhnout, protože to, co se z něho stalo, znamenalo, že padly veškeré dohody, které jsme v rámci politických stran v rámci Jihomoravského kraje měli. Proto jsem přesvědčen, že musí přijít systémový přístup, a tam jsem poznal, že musí být zároveň projednávány tyto tři věci. Že musí být zároveň projednáván volební systém, celý, kompletní, tak jak tady už na něj padly některé narážky, současně s referendem a současně s přímou volbou jako takovou. Pokud nebudeme tyto tři věci projednávat současně, nedostaneme se potom k tomu, abychom tuto věc vyřešili. Strašně se omlouvám, nenaučil jsem se pořádně jméno, teď ho snad řeknu dobře - Ferenčik. Řekl jsem to dobře. Ještě jednou se omlouvám, sám jsem velmi nerad, když někdo mění moje jméno, zvláště v tom prvním písmenu. Takže velice se omlouvám a už to víckrát neudělám, pokud se nespletu. Ano, děkuji. Já tedy právě proto bych byl rád, kdyby ta diskuse nějakým způsobem pokračovala, a proto bych rád využil ještě jednoho institutu, který je tady možný, a to vrátit tento zákon k přepracování.
Před přestávkou debata vyvolala několik přihlášek s přednostními právy. Byl to pan předseda Chvojka, poté pan předseda Bělobrádek, poté pan předseda Farský, pan předseda Kalousek a pan předseda Stanjura. Za klub?
A mám tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Vojtěch Munzar, Antonín Staněk a Roman Onderka.
Děkuji, pane předsedající. Já mám faktickou poznámku k panu předsedovi Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Také nesouhlasím třeba s některými kroky naší radnice a nechci to sem tahat, protože tady se bavíme o systému. A ten systém musí být připraven.
Nyní faktická poznámka pana poslance Antonína Staňka a poté pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Já se poměrně děsím faktu, že zde budeme předkládat ústavní zákony jenom proto, že se nám nelíbí jedna situace v jednom městě. Pomíjím už ty poznámky o trestních věcech, které by spíše měly být dány asi jiným způsobem, pakliže pan kolega má, vaším prostřednictvím, představu, že zde byl někdo uplácen.
Pan poslanec Roman Onderka také s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Ivan Bartoš.
K tomu zákonu, co říkal tady kolega Juránek, bych chtěl jenom podotknout jednu věc. My se tady budeme zabývat dneska pokračováním diskuse bodu 29 o dopravní infrastruktuře. Bavíme se o zákonu, který je velice důležitý pro Českou republiku. A přesto už během té první zkoušky diskuse, kterou jsme absolvovali v pátek, jsme zjistili, že zde budou problémy. Ten zákon přitom diskutujeme dávno dopředu. Diskutujeme ho v rámci i Ministerstva dopravy. Je zde nějaká relativní shoda v rámci jednotlivých poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny. A přesto si nejsme nikdo jistí, jestli tento zákon projde a v jaké formě projde. Já se připojuji jednoznačně k těm, kteří tady dali návrh pro zamítnutí, za sociální demokracii. Myslím si, že takovéto politikum do Sněmovny prostě nepatří.
Děkuji, panu poslanci Romanu Onderkovi.
A Jakub Michálek řekl například přidanou hodnotu. Takže Jakub Michálek dával příklad panu Nachertovi. Obracel se i na něj.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Staněk se hlásí ještě jednou k faktické poznámce. Pan kolega Krejza bude jistě trpělivý.
Já se přiznám, že jsem pana kolegu Michálka poslouchal velmi dobře. A odpovídal, jaká je přidaná hodnota. A odpovídal, že například přidanou hodnotou je, že nebude zvolena paní Krnáčová. Jestliže někdo je schopen uvést například jeden konkrétní takovýto příklad, tak je to ubohé u ústavního zákona.
To jest přidaná hodnota oproti tomu, že v Praze stejně jako v jakémkoliv jiném městě prostě byla nějaká koaliční krize. A tady zazněl minule názor, a proto padl ten můj dotaz, že kdyby byla přímá volba starostů, primátorů, tak by to nenastalo. Každý poslední čtvrtek může zastupitelstvo odvolat celou radu včetně primátora, nebo primátorky. Tak jaká je přidaná hodnota toho návrhu v momentě, kdy zastupitelstvo odvolá radu, ale nemůže odvolat tu primátorku nebo primátora? Protože tady se to říkalo jako důvod, že přímo volený starosta, primátor, právě přinese tu přidanou hodnotu, aby se nekonaly takové krize, jako byla v Praze těch šest měsíců.
Nyní pan poslanec Jakub Michálek k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že to je právě tím problémem, to, že dochází k neustálému odvolávání na každém jednání zastupitelstva každý měsíc. A pak to skončí tak, že se ve dvě hodiny ráno někdo pohádá a ve dvě hodiny ráno se odvolává Rada hlavního města Prahy. A není to samozřejmě pouze o Praze. Já mám pocit, že se nám tady vytratila schopnost abstrakce. To, co jsem říkal o primátorce Krnáčové, se samozřejmě týká všech starostů. A pokud někdo má být starostou obce, tak má mít důvěru občanů. To je ten základní princip, který stojí za přímou volbu starostů. A to je ta přidaná hodnota. Ten, kdo stojí v čele obce, má mít důvěru občanů. Ta klíčová přidaná hodnota je právě v tom, že se utváří jasný vztah mezi tím, kdo volí, a tím, že jeho důvěru má ten, kdo je volen. Hlavní město Praha je nejviditelnější ze všech příkladů. Pokud to někteří kolegové vzali osobně, tak mě prosím omluvte. Byl to samozřejmě příklad, který měl vést k té abstrakci.
Tohle prostě není věc, kterou může určovat Pražský hrad. Tohle je věc, kterou musí určovat Poslanecká sněmovna. A my musíme trvat na tom, že budou pozváni všichni rektoři veřejných vysokých škol bez ohledu na to, co si o nich a o jejich osobách myslí prezident republiky.
Děkuji panu předsedovi Vondráčkovi za odpověď a nepodezírám ho v tomhle případě z pokrytectví. Jenom mu chci říct, že my, kteří jsme tu božím řízením déle, tak víme, že to tak není, jak nám to řekl. Tak jako jste pozval rektora univerzity v Pardubicích, tak jste se rozhodl nepozvat, pane předsedo, rektora Masarykovy univerzity. To je vaše rozhodnutí. A nepodezírám vás z pokrytectví. Chci vám prostě jenom jako člen této Poslanecké sněmovny říct, že suverén je Poslanecká sněmovna, co se týče pozvánek. A naopak v těch pozvánkách, které jste nepodepsal, je několik významných osobností veřejného života České republiky, které byste podepsat měl. V každém případě vám znovu říkám, je to společná schůze obou komor. Není to akce Miloše Zemana, Martina Nejedlého a Jiřího Ovčáčka. Máte na to, pane předsedo, dva dni. A máte naši důvěru a máte naši podporu, že to zvládnete minimálně v tom, že budou přítomni všichni rektoři všech univerzit v České republice.
Děkuji. Pan předseda Vondráček.
Rád s vámi budu sdílet informace a pokusím se zjistit víc. Ještě je pořád šance, že se to nějakým způsobem vysvětlí. Koneckonců pan prezident slíbil, že bude hodný, když ho zvolili. Budu vás informovat.
Dobře, děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane předsedo.
Pane předsedo Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, ani já vás nepodezírám z nějakého úmyslu. Věřím tomu, že ve funkci jste krátce a seznamujete se s tím, jakým způsobem věci probíhají. A inaugurace prezidenta je vaše první.
A nechte pana předsedu klubu KDU-ČSL domluvit. Prosím, pokračujte.
Poprosím vás jenom o pár minut vašeho času, pane předsedo. Je to skutečně o tom, že si myslím, že Poslanecká sněmovna by měla být hrdá a sebevědomá. Je to schůze obou komor, kterou svoláváte vy.
Ale teď už tedy s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Připraví se pan kolega Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.
Podle platných zákonů, podle článku 59 se slib skládá na společné schůzi obou komor. Podle článku 37 se pro ni uplatní jednací řád Poslanecké sněmovny. To je zákon.
Pan předseda klubu ODS s přednostním právem a pan kolega Farský se také hlásí.
Přijímám tu výzvu, abychom zklidnili situaci. Je to úplně zbytečné. Nic nevysvětlujte. Vyřešte to. Řešení je velmi jednoduché. Pozvěte všechny. Je to vyřešeno. Nemusíte nic vysvětlovat. Máme ještě čas. Já taky nejsem volič Miloše Zemana. Přesto na tu inauguraci jdu. Zatím jsem tedy pozvaný. Ale to musím, protože to je schůze Sněmovny. Kdyby to tak nebylo, tak bůh ví, jak by to dopadlo s našimi pozvánkami. Ale skutečně nevysvětlujte. Nevolejte. Je to velmi jednoduché.
A funguje to relativně dobře. Samozřejmě můžeme najít excesy, můžeme tady vnímat některé negativní osobní zkušenosti, ale vy si myslíte, že v přímé volbě to tak nebude? No co se stane v přímé volbě? A co se bude dít dál? V České republice? Prosím vás, to přece nemyslíte vážně! Tam ty alternativy jsou veliké. Já znovu opakuji, v České republice nikdo ze starostů nechce větší pravomoci. Já vám řeknu, proč. Já vám to řeknu, jsou dvě. Jsou dvě ty pravomoci - jedna je nosit městské insignie. Kdo to dělá, tak ví, co to je. Když to přeložím do češtiny, je to velmi komplikované, prostě není to jednoduché. Musí umět komunikovat, přesvědčovat. Ani omylem! Nebudou. Fakt mi to připadá jako velmi odvážné.